V případě, že by prošel návrh pana poslance Miholy a jeho první bod, chcete o tom hlasovat tak, jak to říkáte, aby to byl první bod před návrhem pana poslance Miholy, nebo jste schopna akceptovat i druhý bod po něm?
Já jsem schopna akceptovat i druhý bod, ale chtěla bych, aby prostě na ten bod číslo 345 došlo.
Já nechám hlasovat o tom, že to každopádně bude hlasováno jako první bod, i kdyby prošel návrh pana poslance Miholy. Pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Sklenák.
Já plně rozumím tomu, co říkala paní předsedkyně Němcová. Jen chci upozornit, že pokud bychom v tuto chvíli hlasovali o jejím návrhu, tak podle mého názoru automaticky padá to pevné zařazení dnes. Dobře, pokud by to bylo podmíněně, když na to dnes nedojde, tak to zařadit zítra. Ale já si myslím, že to můžeme udělat tak, že se můžeme domluvit, že pokud dnes bychom se k tomu z jakéhokoliv důvodu nedostali, tak budeme počítat s tím, že to zařadíme zítra a najdeme vhodné místo. To by byl můj návrh.
Nicméně paní poslankyně, předpokládám, o tom chce nechat podmíněně hlasovat.
Tam také očekávám velmi rychlý průběh projednání tohoto konkrétního návrhu zákona, protože má širokou podporu v Poslanecké sněmovně.
To byli všichni přihlášení. Já přivolám naše kolegy z předsálí a prosím, budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat. Je to hlasování 306, přihlášeno je 100 poslankyň a poslanců, pro 86, proti žádný. Paní poslankyně Němcová navrhovala bod 345, žádost o vydání dvou poslanců, zítra jako první bod. Ale nejprve budeme hlasovat o alternativním návrhu pana předsedy Stanjury, který tento bod chce zařadit dnes jako čtvrtý bod dnešního jednání. Návrh byl přijat.
Jedná se o sněmovní tisk 1093, první čtení. Cílem je zohlednit nové okolnosti v boji proti dopingu, také posílit antidopingové organizace národní a vytvořit smluvní rámec pro společný boj vládních i nevládních organizací proti dopingu. Nedílnými součástmi jsou přílohy zakázaných látek nebo mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky. Úmluva patří do kategorie smluv, jejichž přijetí, nebo nepřijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem republiky. Přílohy jsou nedílnou součástí.
Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost.
Tomu tak v minulosti nebylo. Tolik ode mě a v podrobné rozpravě potom navrhnu konkrétní usnesení.
Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi.
Děkuji za slovo. Myslím, že tato kauza je celkem mediálně známá. Ptali jsme se na to státního zástupce. Paní vrchní státní zástupkyně reagovala i na otázku tiskové zprávy, která vyšla 4. 5., ale to asi není úplně podstatné. Vydáním usnesení se osoba nestává obviněnou a není trestně stíhána." To je vysvětlení vrchní státní zástupkyně.
Pan ministr chtěl reagovat, viděl jsem jeho přihlášku. Panu ministru se omlouvám, že se na něj nedostalo, ale bude zapsán v evidenci jako řádně přihlášený do rozpravy. V tuto chvíli tedy vyhlašuji přestávku na oběd.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych vás informoval, že žádné pozměňující návrhy předloženy nebyly.
Děkuji panu zpravodaji.
Vážené kolegyně a kolegové, jsme často kritizováni opozicí při sestavování státního rozpočtu, že nezbývají peníze na investice. Ptám se tedy, kde je ta investice? Já vůbec nechápu, proč ten návrh je podán. Takže on se nedá označit ani za populistický, i když populistický je. To znamená, že při zachování základní sazby daně z přidané hodnoty by nastala celková úspora na půl litru piva -
Pane ministře, já se velmi omlouvám, ale poprosím naše kolegy, aby snížili hladinu hluku.
Ministerstvo financí s tím má zásadní problém. Je to zásah do rozpočtu ve výši 800 milionů. Je naprosto populistický. Je to prostě hra s cenou piva.
Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, a tudíž zahajuji podrobnou rozpravu. Prosím, pane navrhovateli, máte slovo.
Ale ten pozměňovací návrh, který reaguje na stanovisko vlády, je v systému Poslanecké sněmovny od 16. května, pane ministře. A myslím, že vaši úředníci si toho mohli všimnout do 8. června. Není to něco, co bych dneska ráno vložil do systému.
Omlouvám se kolegům na levici, ale prosím, ukončete svůj hovor a sledujte pana předsedu. Prosím, pane předsedo.
Takže to je plně v souladu s evropskou legislativou. To znamená, formálně je to v pořádku a ten návrh je potom hlasovatelný ve třetím čtení. Druhý pozměňovací návrh, který předkládám, je sněmovní dokument č. 6558, který mění účinnost. Zase, abychom o tom mohli hlasovat. Ale pracujme s tím číslem 800 milionů. To je méně než jedno promile daňových příjmů, celkových. Méně než jedno promile daňových příjmů. Pane ministře, projděte si tiskové zprávy za minulý týden, kolik jste uvolnil za ten týden svým rezortním kolegům. Já to přesně nepočítám. Anebo ví, že si s tím umí poradit úplně bez jakékoliv práce. A pan ministr často říká, že je pravicový politik, ale snížení daní je populistické. Populistické říkal. Snížení daní je populistické. Používá argument, že bychom vyslali signál, že chceme snižovat jiné daně. Nechceme snižovat jiné daně. Nic takového tam není. V roce 2009 tato Poslanecká sněmovna, to jsem tady nebyl ani já, ani pan ministr Pilný - chci podotknout, pane ministře, nebyl jsem tady ani já, ani vy - přechodně zvýšila spotřební daně v rámci tzv. Janatova balíčku na rok, možná dva. A už je to sedm let. Nekritizuji za to tuto vládu ani předchozí vládu. Mohl bych ji kritizovat úplně stejně, protože ani jedna, ani tato, ani předchozí, ani předpředchozí vláda ten slib nenaplnila. A to je ten hlavní důvod. A ty argumenty, že to vnímám i jako nepřímou podporu minipivovarů, to znamená těch malých firem, kterých je funkčních 347, průměrný počet zaměstnanců je deset, to je 3,5 tisíce zaměstnanců v malých českých firmách, které nehledají investiční pobídky. A k tomu jedno jediné číslo. Porovnejte ta čísla, a pak si myslím, že můžete úplně klidně ve třetím čtení tento návrh zákona podpořit.
Ještě než přijde, přečtu omluvenky.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom velice krátce. Já jsem řekl, že snižování daní na pivo spotřební daně je populistické. A to je velký rozdíl. A za druhé.
Neřekl jsem.
Takže tolik tedy za mě.
Také mediální prezentace předtím, než to bylo projednáno v Poslanecké sněmovně, se mi zdála poměrně velmi nepřiměřená k tomu, že Poslanecká sněmovna nezaujala ještě k celé této kauze vlastně svůj postoj.
Rozumíme si. Jenom jsem chtěl porovnat tu částku. Vy jste tady tak katastroficky říkal 800 milionů.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Není tomu tak. Já tedy po skončení podrobné rozpravy ukončím i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Podle schváleného pořadu schůze je před námi bod A máte slovo, pane poslanče.
Poté jsem zde před vámi stál celkem sedmkrát, kdy jsem vás žádal o zařazení tohoto, myslím si, bezproblémového bodu na projednání ve druhém čtení. Třikrát jste mi vyhověli, ale nikdy na projednání nedošlo, čtyřikrát jste můj návrh zamítli. Ve zkratce řeknu, o co jde. Je to poměrně jednoduché.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nic tedy nebrání tomu, aby druhé čtení proběhlo.
Ptám se, kdo se hlásí z místa. Zahajuji podrobnou rozpravu. Nikoho nevidím, písemnou přihlášku nemám, mohu tedy skončit i podrobnou rozpravu ve druhém čtení. Nepadl žádný... Pan kolega Marek Černoch se hlásí do podrobné rozpravy.
Děkuji za slovo.
Ještě někdo, abych někoho neopomněl? Mohu tedy ukončit projednávání bodu číslo 49, poděkovat zástupci navrhovatelů, zpravodaji. A můžeme pokračovat. Žádost o vyslovení souhlasu Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dne 2. května, kdy byla tato žádost doručena předsedovi Poslanecké sněmovny, tak stejného dne tato žádost byla předsedou Sněmovny postoupena mandátovému a imunitnímu výboru. Jeho členové měli možnost seznámit se s předloženým spisovým materiálem. Se souhlasem dozorujícího státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze se s usnesením Policie České republiky ze dne 25. dubna 2017 o zahájení trestního stíhání seznámili také oba poslanci.
Tato dohoda je pro mě zajímavá z jednoho prostého důvodu. Ta kamarádská smlouva - dovolím si používat tento výraz - je vlastně deklarace. Tady zazněly určité body týkající se deklarace boje proti terorismu, boje proti praní špinavých peněz. Já si dovolím nesouhlasit s tímto názorem, protože ta smlouva je z mého pohledu absolutně nadbytečná. Kanada i Česká republika totiž vyznává úplně stejné hodnoty, stejné demokratické principy, stejný právní řád, stejný obchodní řád. Tady v této smlouvě, která hovoří třeba v článku 2 Podpora a prosazování demokratických zásad, lidských práv a základních svobod. Deklarace ano, jsme na tom stejně, fungujeme stejně a není co teoreticky v této smlouvě potvrzovat a říkat si "my potvrzujeme, že dodržujeme lidská práva". V hlavě III Mezinárodní mír, bezpečnost a účinný multilateralismus. Mohlo by nám to možná i způsobit určitý problém a na základě toho by mohla Evropská unie začít hovořit o nutnosti toho ostudného zákona, nebo toho ostudného předpisu, který nutí České republice omezit vlastnictví legálně držených zbraní. Toto by mě opravdu zajímalo. V článku 6 je to zmiňované panem ministrem, to znamená spolupráce v boji proti terorismu. Že obě dvě strany uznávají, že boj proti terorismu je společnou prioritou, je asi škoda opakovat. V článku 10 se totiž píše: Prosazování volného obchodu a zvýšení investic. Jinými slovy strany se zavazují k tomu, že budou pokračovat v té druhé dohodě, to znamená v té dohodě 236, takzvané CETA. A pod dojmem té kamarádské smlouvy mezi Kanadou a Evropskou unií se nám snaží autoři do toho článku 10 vložit to, že budeme mířit a budeme přijímat ten sněmovní tisk 236, to znamená CETA, dohodu Evropská unie - Kanada. I v této Sněmovně má Pařížská dohoda trošku problematický průchod v rámci schvalování. Přesto tady Evropská unie a Kanada vyvíjí spolupráci v této oblasti, nebo snaží se uzavřít spolupráci v této oblasti, ač Spojené státy a Kanada a Mexiko jsou zase vázány v jiné obchodní společnosti, to znamená NAFTA. A nevím, jak dalece se podaří tady tyto věci sladit, když tito všichni signatáři nebudou respektovat tuto Pařížskou dohodu. Považuji to za trošku problém, ale samozřejmě je to přisuzováno tomu, kdy tato dohoda vznikala.
Lidé v produktivním věku, kteří řádně chodí do zaměstnání, by si rádi na své penze šetřili a mnoho občanů tak činí. Hodně zaměstnanců, aby uživili své rodiny, má i druhá zaměstnání. A pokud ano, mohl byste objasnit vaši vizi či vizi politického hnutí ANO 2011 na řešení penzijního systému? Druhý dotaz. Děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V roce 2015 byly důchody zvýšeny o 205 korun, dopad 7,8 miliardy korun. Prostředky na valorizaci důchodů jsou v celkových výdajích pro rok 2018 zapracovány. To nejsou jenom náklady, které jsou dány na důchody, ale jsou to také náklady na zdravotní pojištění, které tam je. To vyvolává jenom nejistotu, protože ti lidé přece nebudou něco takového dělat, když prostě nemají ani ujištění o tom, že vůbec ty prostředky budou využity. Měli bychom zvyšovat vzdělávání. Racionální důvody, které jsem tady uvedl, prostě platí. A také platí ty částky, které jsem tady uvedl.
Děkuji. Vážený pane ministře, já úspěchy vlády kvituji, jsou zřejmé. Chci jenom upozornit, že řada seniorů pracuje i v důchodovém věku. A jak jsem sdělil, mzdy a platy jsou tak nízké, že lidé by si daleko více šetřili, pokud by ty platy vzrostly.
Jsem rád, že tady bylo konstatováno, že ta vláda pro seniory opravdu něco dělá. Narazilo to na odpor ČTÚ. To, že jsem uvedl zrovna Seychely, nebylo úplně OK, ale prostě musíme myslet na to, že se dostaneme do věku, kdy budeme potřebovat něco, co jsme si našetřili.
Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď.
Jsme v situaci, kdy mezinárodní tribunál vydal rozhodnutí, podle kterého naše republika bude platit této firmě pravděpodobně dnes již zase o mnoho milionů víc, ale v té chvíli, kdy bylo vydáno toto rozhodnutí, šlo o 13 miliard firmě, která evidentně na to nemá nárok. Tajným rozhodnutím vlády místo toho - to byla vláda premiéra Špidly tenkrát - bylo této firmě vyplaceno 356 milionů. Tato firma tím získala jakousi jistotu, že pokud do toho sporu půjde, tak má šanci ho vyhrát. Pane ministře, co s tím hodláte dělat jako Ministerstvo zdravotnictví? Tam to začalo.
Kasa je bohužel prázdná.
A to bylo zásadní sdělení dnešních interpelací.
Vážený pane ministře, navazuji na svoji interpelaci z konce roku 2016 týkající se návratu lesů rostoucích na katastru obcí vojenského újezdu Brdy. Byl jsem překvapen reakcí mluvčího Ministerstva obrany. Obce, o kterých hovořím, v roce 1950 musely svůj historický majetek předat armádě, a to bezplatně. Lesy dodnes užívá firma Vojenské lesy, a i když o to obce už od roku 1992 žádají, nebyla jim za to poskytnuta žádná náhrada a navíc byly vypsány z majetku obcí a převedeny na stát. Podle výpisu z katastru Příbram se z několika parcel stalo několik stovek drobných parcel a nechci říct, jaký s nimi bude asi záměr. Jak je prosím vás možné, že majetky, které tyto obce desítky let vlastnily, jsou najednou v katastrálním registru přepsány na někoho jiného? Mám informaci, že zastupitelstva zvažují podání trestního oznámení na krádež obecního majetku na Ministerstvo obrany a stát. Jinak to musím hodnotit jako krádež za bílého dne.
Pan poslanec Ludvík Hovorka není přítomen, tudíž jeho interpelace propadá.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, chtěl jsem se vás zeptat a rád bych od vás odpověď, jaká byla role pana Karla Březiny na MŠMT. Pokud vím, tak byl poradcem pro oblast sportu vašeho ministerstva. Můžete mi toto prosím potvrdit? Děkuji za tuto informaci. Jestli můžete vyloučit, že mezi tím souvislost žádná není. Neměl náhodou pan Březina radit paní náměstkyni, která pro výkon agendy sportu neměla dostatečné předpoklady?
Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat nepřítomného ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka ve věci lékařské péče na venkově.
Vážený pane ministře, na vašeho předchůdce jsem se obracela s interpelacemi týkajícími se zajištění lékařské péče na venkově. Konkrétně mě zajímala reakce na dopady stárnutí zubních lékařů a řekněme jejich rozmístění. Jenom podotýkám, že mě už nezajímají jen zubní lékaři, ale i další poskytovatelé zdravotní péče, protože jak se ukázalo, ten problém je prostě širší. Děkuji za písemnou odpověď.
Máte pravdu. Problém je, že předběžné opatření i možné rozhodnutí soudu může posunout zahájení stavby o další rok. Děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji panu poslanci. Ale pan poslanec ještě vydrží u pultíku, protože mu byla vylosována i další interpelace na pana ministra Ivana Pilného ve věci návrhu státního rozpočtu.
Ministryně školství žádá posílení rozpočtu vysokých škol, a to konkrétně na financování doktorandů.